Také společným hlasováním. A pak bychom hlasovali nakonec zákon jako celek. Toliko tedy hlasovací procedura, která byla schválena i v garančním výboru.
Není tomu tak.
Stanovisko zpravodaje je kladné.
Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jaká je forma ochrany státních zájmů v současném znění zákona? Stát musí zajistit minimální riziko ztráty v oblasti daní nebo potenciální rizika zcela eliminovat. Toho se snaží zákon dosáhnout dvěma způsoby: prověřením tzv. ekonomické stability či poskytnutím finanční záruky, garance či složením peněžní jistoty. Ekonomická stabilita, co to vlastně je? Na základě určitých parametrů vyhodnocení ekonomické stability posuzovaného subjektu, a tedy definování rizika, zda daný subjekt dostojí všem svým závazkům vůči státu. Druhý způsob kontroly je zajištění formou garance či složením příslušné finanční částky. Zákon umožňuje garantování všech rizik formou garance, ať už bankovní garance, či garance pojišťovnou, nebo složením příslušného finančního obnosu na účet celního úřadu u České národní banky.
Druhá část návrhu, který se týká biopaliv, je... A můj návrh pod písmenem B neříká nic jiného, nechť mají srovnatelnou veřejnou podporu všichni, pak je to férová soutěž. Má to samozřejmě význam, že se dominantní výrobce produktů z řepky dostává pod konkurenční tlak, a tím, že se dostává pod konkurenční tlak, tak si také nemůže diktovat ceny tak svobodně, jak si diktuje. Druhý důvod...
Opakovaně vás tedy žádám, abyste se ztišili, aby zde byl klid na projednávané téma.
Já to chápu, jde jenom o devět miliard. Takže prostě ten hluk tady logicky být musí.
Skutečně není tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel. Ne. Pan zpravodaj? Máte slovo.
Dovolte, abych vám navrhl proceduru, a omlouvám se kolegům z rozpočtového výboru, že se dopustím jisté odchylky oproti proceduře, kterou schválil rozpočtový výbor. Jsme totiž v situaci, a byli jsme v té situaci i na rozpočtovém výboru, kde ono ukončení daňové podpory biopaliv navrhli dva poslanci, poslanec Rais a poslanec Kalousek, a to naprosto stejným textem včetně uvozovek a interpunkce. Nejedná se tedy fakticky o dva pozměňovací návrhy, jedná se o jeden. Podepsali ho dva různí poslanci. Já jsem jaksi hájil právo priority, že jsem ho předložil podstatně dříve, a poslanci ANO měli pocit, že prioritu by měl mít vládní poslanec. Já jsem se prostě nechal strhnout ve víru diskuse a hájil jsem něco jako prioritu. Neuvědomil jsem si, že běžnou slušností zpravodaje by mělo být dát přednost staršímu kolegovi a nabídnout mu to. Tím bychom zatroubili závěrečné fanfáry a hlasovali o zákonu jako o celku. Dovoluji si proto navrhnout tuto proceduru. Ne - pod písmenem F pana poslance Fiedlera. Nejprve bychom hlasovali - já to zopakuji.
Takže jinak to beru jako docela pěkné rétorické cvičení na téma, jak profesor opisuje. Jde o obsah, nikoli o formu.
Děkuji panu kolegovi Raisovi. Prosím, pane předsedo.
Podstata věci je ta, že to jsou stejné, a my říkáme jako ti rozumnější, kteří ustoupí, nepřeme se, který bude první. To je velmi jednoduché. Takže ty zdroje nemohou být stejné.
Pan zpravodaj nyní.
Já bych velmi prosil, abychom obrátili pozornost k tomu podstatnému a ne k tomu méně podstatnému. Nepochybuji, že o stejnou legislativní podporu požádal i pan prof. Rais se stejným záměrem. Pokud nám tu podporu poskytli asi ti samí lidí, no tak z toho logicky vyšly dva různé texty. To, že já jsem to ohlásil dřív, nebo neohlásil dřív, prostě není podstatné v tuhle chvíli. Podstatné je, že je tady jeden text, který má ukončit ten nesmysl, který je navíc v rozporu s právem Evropské unie. Buď ten text schválit chceme, nebo nechceme. Naším úkolem je najít něco, na čem se shodneme. Tady se evidentně rýsuje, že se shodneme na tom, že to ukončíme, pokud budeme hlasovat nejprve o tom textu, který nese návrh Rais. Gott sei Dank, já jsem ho psal, já jsem pro, já to doporučuji. Chceme udělat rozhodnutí ve prospěch České republiky, nebo nechceme? Tak o něm hlasujme jako o tom prvním a nehledejme obstrukce, proč ho prohlasovat nechceme. Děkuji. A prosím, aby se hlasovalo o mém návrhu procedury.
Děkuji panu zpravodaji, že nás vede k pořádku.
Děkuji za slovo. Tady se bavíme o proceduře a ta procedura byla schválena rozpočtovým výborem jako garančním výborem. Navrhoval ji pan zpravodaj, pan kolega Kalousek. A pane kolego Kalousku prostřednictvím předsedajícího, já když jsem podpořil tu vaši proceduru, tak jsem nezpytoval svědomí, protože jsem věděl, že jsem se rozhodoval správně, a podporoval jsem to v souladu s určitou tradicí, která tady je, že vždy ten první návrh, který je podán, je hlasován jako první. Nechť se tedy hlasuje o tom vašem teď podaném návrhu na proceduru.
Určitě máte právo vstupovat do diskuse ať už s faktickou připomínkou, nebo s řádnou přihláškou. Já jsem se na to neptal, a kdybych se ptal, tak vy máte právo se přihlásit řádně do diskuse a ne zneužívat toho, že máte mikrofon, a po každém vystoupení poslance, které se vám nezdá, to komentoval.
Děkuji za poučení. Můžeme pokračovat, a to vystoupením pana zpravodaje.
Nezlobte se, dámy a pánové, ale já se od samého začátku návrhu procedury snažím najít konsenzus a dohodu, abychom se fakt shodli, abychom nehledali důvod, proč se shodnout nemůžeme. Ještě jednou opakuji: nemáme dva texty, máme jeden text podaný dvěma poslanci. Otázka zní, zda ten text chceme, nebo nechceme prohlasovat. Žádná jiná otázka nezní. Abych to nekomplikoval, prosím Poslaneckou sněmovnu, aby mi umožnila svůj návrh A stáhnout, abychom o něm vůbec nehlasovali. Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu pana poslance Raise.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Procedura nebyla schválena. Prosím, pane zpravodaji, o alternativu procedury.
Z návrhu zákona ovšem zcela vypadl požadavek víceletého neboli kontraktového financování vysokých škol. Měla by přejít spíše do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí a stát se součástí dávek státní sociální podpory. Tento názor původně zastávala i Česká konference rektorů kvůli administrativní zátěži, ovšem tento názor změnila a na převodu pod Ministerstvo práce a sociálních věcí již netrvá. Pravděpodobným důvodem je související otázka alokace finančních prostředků ve státním rozpočtu. Zjednodušení stávajícího stavu akreditací zavedením institucionální akreditace na oblast, zejména u velkých veřejných vysokých škol, odstranění nutnosti akreditace každého jednotlivého studijního programu.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášek.
Děkuji. To se odráží i na tom faktu, že Česká konference rektorů významným způsobem podporuje přijetí této novely zákona, což je z hlediska historie pokusů o reformu vysokoškolského prostředí nepochybně nový fenomén. To podstatné, co v novele zůstalo nebo co je tam obsaženo, zde bylo připomenuto jak panem ministrem, tak panem předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL. Já samozřejmě, když tady jmenuji ty důležité věci a když chválím to, co v tom zákoně zůstalo, tak musím také vyjádřit nad některými věcmi určitou skepsi, ale ta nepřeváží nad tím pozitivním dojmem z celkového návrhu. Ta skepse se týká třeba množství nových registrů. Na závěr svého podpůrného vystoupení bych chtěl upozornit na jednu věc, kterou provedu, když budeme projednávat druhé čtení tohoto zákona. Odpovídá tomu, co ve vysokém školství hlásám dlouhodobě a co odpovídá i současné aktuální situaci, a to bude změna způsobu jmenování profesorů. Takže podám pozměňovací návrh, aby pravomoc jmenovat profesora příslušela rektoru vysoké školy, na níž se profesorské řízení bude konat.
Myslím, že by to bylo nedůstojné, pane profesore, abychom tímto způsobem rozmělnili váš projev k tomuto tisku.
Jaké mohou být problémy pramenící z nejednoznačnosti současného znění zákona? Dále je nutné vzít v úvahu, že požadavek na ekonomickou stabilitu má dvě úskalí. Je to tedy věcí investorů, jaké peníze a v jakém časovém horizontu chtějí investovat za účelem budoucích zisků. Může se to jevit jako nástroj Ministerstva financí a jeho podřízených orgánů k cíleným atakům na konkurenci jistých zájmových skupin. Jistým důsledkem pak bude to, že dojde ke snížení přílivu investičního kapitálu do České republiky a k výraznému zvýšení možnosti k nekontrolovatelnému zneužití úřední moci. Navíc si stát aktuálním zněním zákona nijak nezlepšuje pozici pro výběr daně a plnění povinností ze strany dotčených firem. Zejména se nijak nemění riziko pro stát z pohledu výběru daně samotné.
Já vám děkuji. Další se do rozpravy hlásí pan zpravodaj Kalousek.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, jen pro oživení. Máme dnes na programu dvě novely zákona o spotřební dani. Vláda usoudila, že ho bude novelizovat dvěma novelami. Druhá část se netýká spotřební daně a je to zákon o palivech a týká se oněch kaucí, které ještě prosadila naše vláda, pokud se mohu přihlásit k jejímu členství. Vláda se s tím vypořádala podle mého názoru velmi přijatelně. Podotýkám, že vláda se tu chová, jako kdybychom měli dva různé zákony o spotřební dani. Ujišťuji každého, kdo se nevěnuje daňové legislativě, že tomu tak není, že máme jen jeden zákon o spotřební dani. Nejsem schopen mluvit do sofistikovaného telefonického rozhovoru. Potom bychom nemohli hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Kalouska pod písmenem A, neboť je zcela totožný s pozměňujícím návrhem pana poslance Raise včetně uvozovek a čárek a háčků.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Ta procedura hlasování byla schválena na návrh zpravodaje. Pozměňovací návrh pana kolegy Kalouska byl podán jako první, to znamená, že měl být hlasován jako první.
Chováte se loajálně a držíte svého zpravodaje, kterému jste uložil úkol. Nicméně já jsem se tady veřejně přiznal Sněmovně z jisté nezdvořilosti. Poslanci ANO NE měli k tomu jistě dobré důvody. Nicméně pozdějším zpytováním svědomí dospěl jsem k tomu, že to je opravdu nezdvořilost. To nejsou dva různé texty, které se navzájem negují. To je prostě jeden text. A myslím si, že nikdo jiný nemá právo, aby se o jeho návrhu hlasovalo jako o prvním, než pan profesor Rais.
Děkuji panu zpravodaji. Ještě vidím přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury a potom pana předsedy výboru rozpočtového. Prosím.
Samozřejmě k proceduře. Každý poslanec má právo navrhnout proceduru. A pan zpravodaj navrhl proceduru. Přeme se o to, jestli stojíme za svým názorem, anebo nám stačí titulek nebo headline. Já vám přečtu titulek z 6. května. Nakonec většina rozpočtového výboru řekla, že budeme hlasovat o originálu. A pro mě překvapivě poslanci ANO v rozporu s tím titulkem nehlasovali pro stopnutí podpory biopaliv. Teď pomíjím, že je to to samé, to fakt pomíjím. Buď jste pro, nebo proti. Takhle jednoduché to je. Obsahově, na tom se shodujeme, jsou ty body úplně stejné. Já vím, že vaše oblíbená taktika je, že jste pro i proti. Zrušili jste poplatky, ale byla to chyba. Chcete jednu sazbu DPH, tak jste zavedli třetí. A vždycky za to může někdo jiný. A dneska se můžete rozhodnout sami.
Jediná nevýhoda je, že byla uzavřena rozprava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hlasovali jsme o mém návrhu procedury, kterou jsem přednesl, když jsem navrhoval proceduru?
Čili alternativní procedura je procedura rozpočtového výboru.
Dovoluji si tedy, aby bylo úplně jasno, dovoluji si požádat Sněmovnu o možnost, aby byl stažen můj pozměňující návrh, což ve třetím čtení může Sněmovna pouze rozhodnout svým hlasováním.
Děkuji vám.
Děkuji. Zpravodaj vřele doporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Zpravodaj a autor tohoto textu v jedné osobě vřele doporučuje.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prosím klid. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pavery. Zpravodaj doporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Poslední pozměňující návrh je návrh pana poslance Fiedlera.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Ano, pane předsedající. Vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy. Bez ohledu na skandální a bezprecedentní průběh hlasování o pozměňujících návrzích zpravodaj doporučuje přijmout návrh zákona jako celek.
O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Zahájil jsem hlasování 145 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi. Vnímám přihlášku mimo pořadí s přednostním právem předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, ale nemohu teď neokomentovat něco, co přece jenom za uplynulých 25 let parlamentní diskuse nezná a neznala. Opět jsme tu hranici posunuli o něco dál. Dva měsíce tady vedeme vášnivé diskuse o pokračování či odstranění daňové podpory čistých biopaliv. Znovu opakuji - to není pět miliard podle Kalouska, to je pět miliard podle Ministerstva financí. A to je ta odpověď. Kolik on sám z toho má zisku - říká: no já z toho těch pět miliard nemám. Prostě má tolik, kolik umí podnikat.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo. Předřečníci vysvětlili, o čem se vlastně bude jednat.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji.
Jedná se o pozměňovací návrhy pod bodem B. Zdůrazňuji, ani jeden z mých pozměňovacích návrhů nehovoří o tom, že by se rušila povinnost očkování. Pod návrhem B.B je povinnost lékaře informovat o tom, že existují také další registrované v České republice očkovací látky.